Velice rádi. Pokud je to ten hlavní důvod, tak máme řešení. Slyšeli jsme mnohé o chytré karanténně - jeden z příkladů toho, jakým způsobem vláda tedy počítá v dalších týdnech zacházet s pohybem lidí. Zatím máme ale velmi málo informací o tom, jak přesně bude vyhodnocovat fungování, které započalo v rámci testovacího režimu na jižní Moravě. Chceme tedy vědět, jak to vypadá v současné chvíli, jak vypadá ta fáze, která už probíhá. To je teď samozřejmě jedna z těch hlavních oblastí, na kterou upínáme všichni zrak. Není tady méně lidí, kteří by potřebovali zdravotní péči kvůli infarktům, kvůli rakovině a dalším velmi závažným nemocem. Tato péče se zatím přesunula do takového nouzového stavu též, to znamená, že se řeší opravdu jenom to nejakutnější. Ale my teď potřebujeme znát, jak to bude dále s pacienty, kteří potřebují tuto pomoc, kdy se začnou rušit restriktivní opatření, která se týkají třeba rodiček, jak to bude vypadat s preventivní péčí. Nesmíme také zapomínat na to, že pokud ji teď budeme dlouho odkládat, tak do budoucna tím vytváříme velký problém, protože těch nemocí určitě neubude. Pojďte nám na toto dát jasnou odpověď. Řekněte, jak chcete chránit rizikové skupiny. Nejsou to jenom podle věku senioři, ale jsou to lidé, kteří mají nějaká chronická onemocnění, kteří mají sníženou imunitu. Víme, že tohle je velký problém, a jak tedy chcete k nim přistoupit? Ale v případě, že k tomuto budeme tedy nakonec přistupovat, jak to konkrétně bude s ochranou rizikových skupin? Jak to bude fungovat? Lidé se potom samozřejmě velmi obávají a tyto obavy je potřeba rozptýlit. Jak to bude tedy s ochranou i všech dalších skupin obyvatel, co se týče ochranných pomůcek? Platí to stále ještě? Byly vůbec distribuovány některé z nich, anebo se od toho ustoupilo? Jak to vypadá s dalším uvolňováním restrikcí, které se týkají každého z nás, každého běžného života, co se týče škol, co se týče otevření hranic? To jsou zásadní otázky, které si lidé kladou. A samozřejmě testování a počty otestovaných osob. Zatím se k tomuto číslu neblížíme, jsme ani ne na polovině. Kdy tedy bude dosaženo tohoto konkrétního slibu v oblasti testováním, kdy už tedy se můžeme spolehnout na to, že ta realita se bude blížit k těm slibům? Domovy pro seniory. Jedna z oblastí, která zůstala velmi podceněna. Opraví to tedy ti, kteří je vydali? Opraví to Ministerstvo zdravotnictví tak, aby vůbec bylo možné je skutečně dodržet, a pomáhá tak, aby v těchto domovech se dále nešířila nákaza a aby ti nejzranitelnější nebyli i dále jí vystaveni? Mnohé obce se teď snaží a velmi suplují právě v této oblasti stát. Jsou příklady obcí, které vlastními silami zajistily laboratoře na testování personálu v domovech pro seniory. A v tomhle směru opět jsou rozdílná vyjádření jednotlivých představitelů vlády. Něco jiného říká paní ministryně Maláčová, něco jiného pak říká pan ministr zdravotnictví. Jeden chce testovat úplně plošně, druhý říká, že to není možné. Jeden říká: senioři mají být v nemocnicích, i když mají lehký průběh. Druhý říká: to není možné. Protichůdných vyjádření by byla celá řada dalších. Já se proto tedy chci znovu dotázat na tu strategii. Chci požádat o to, abyste nám ji předložili, abyste alespoň řekli, podle čeho budete pokračovat a jak konkrétně hodláte vyhodnocovat, že kroky, které děláte, jsou úspěšné. Na základě jakých parametrů? Odhalte také, kdo konkrétně se podílí na rozhodování o těch jednotlivých krocích v odborné sféře, to znamená, kdo jsou ti odborníci, se kterými se radíte v rámci epidemiologických plánů, když už jste je tedy až včera ustanovili.
Chybí pak samozřejmě zdůvodnění těch ministerských rozhodnutí. Chybí o nich alespoň základní diskuse předem, a ta je prostě pro zákony nezbytná a nutná. Uvědomme si, že tím zavazujeme všechno obyvatelstvo a ta bitva se skutečně vede s virem, ne s obyvatelstvem. My nemáme překvapovat obyvatelstvo, ale máme působit proti tomu, aby se nám tady vir začal nekontrolovaně rozrůstat. V tomto vidím obrovský problém. Ono to souvisí i s těmi zákony, které sem přicházejí v legislativní nouzi. Jak vidíme, tak aspoň u zákonů už vláda někdy přichází tři čtyři dny předem, u některých přichází až dneska a chce, abychom je zítra schválili. Ale pak je ještě sedmkrát změní, protože přesně zjistí, že tady ještě nedomyslela toto a ještě nedomyslela toto.
Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Mnohé už bylo řečeno. A čím déle budeme v těch zákazech trvat, tím horší ten propad bude, protože my musíme myslet na to, co se stane den poté, protože věřím, že všichni chceme a budeme směřovat k nějakému normálnímu životu, a musí nám být všem jasné, že ty potřební, pro které stát vynakládal spoustu finančních prostředků, je budou potřebovat nadále. Budou je potřebovat důchodci, budou je potřebovat nemocní, budou je potřebovat malé děti. Prostě my budeme potřebovat finanční zdroje i den poté a musíme myslet na to, co se stane. Tam se musíme zaměřit především. Poznámka druhá. Myslím si, že pravidla pomoci musí a mají být jednotná a stejná úplně pro všechny. Že není možné vyjmout region Prahy s odkazem, že tedy hrubý domácí produkt mají Pražané natolik vysoký, že není možné jim z některých projektů nebo z některých vyčleněných finančních prostředků pomoci. Abychom se vyhnuli debatám.
Připraví se paní poslankyně Helena Válková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, než se vrhnu do svého projevu, tak bych chtěl reagovat na jednu věc, která tady zazněla, vaším prostřednictvím. A mně to tedy nepřijde jako vhodný způsob, jak tady v tuto chvíli vést politickou diskusi. My jsme tedy diskusně reagovali, protože ostatně sledovat kroky vlády a předkládané materiály je naše práce, a tím by to věcně mohlo být uzavřeno, protože všichni uznali, že teď na takovou diskusi není vhodný čas. Objevily se teorie, že by to mohlo být promyšlené vypuštění balonku, testování vody, jestli si toho opozice všimne a když ne, bude následovat skutečný pokus o převzetí moci. Alternativní teorií je, že budeme věřit předsedovi vlády, že si nepamatuje, co se projednává na Bezpečnostní radě vlády, když jí předsedá, a ministr obrany je politicky neobratný. To mě osobně velmi mrzí.
Musíme dovážet i brambory, mrkev, cibuli, petržel, celer. A teď hrozí, že v západní Evropě bude pokračovat krize. A co se stane, když k nám nebudou dodávky těchto komodit? Pokud máme skutečně hájit zájmy České republiky, musíme dnes rozhodovat o základní otázce a tou je členství naší země v současné Evropské unii. Zůstat znamená zničit státnost České republiky a znamená zánik našeho národa v multikulturní tyranii. Odejít znamená přežít. Je jasné, že nebudeme sami, a k odchodu se chystají další země. Kdo to nevidí, je politicky slepý. Zatím v této vládě bohužel vidím pouze velký strach si to přiznat a také otevřené podvolení postupnému zániku země a národa. To je dnes základní strategická otázka, základní otázka nového rámce ukotvení České republiky v Evropě, kde dojde k následným krizím. A právě o tom mluvím v souvislosti právě s touto současnou krizí. Není tajemství, že hnutí SPD usiluje o odchod z Evropské unie. Pokud říkáme, že Česká republika je na prvním místě, musíme o to usilovat. Na závěr mi dovolte znovu poděkovat všem občanům, ať už profesionálům, tak lidem z ulice, kteří pomáhají, ale i těm, kteří trpělivě dodržují a respektují stávající opatření. Děkuji vám všem. Přeji jim hodně zdraví a chtěl bych požádat všechny občany, pokud nakupujete, podpořte české podnikatele. Chci popřát také všem hezké Velikonoce.
Připraví se paní předsedkyně Pekarová Adamová.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, naposledy, když jsme se tu sešli, tak jsem svoje vystoupení shrnul do několika málo vět, konkrétně patnácti. Chtěl jsem tím dát najevo, že chápu, že je potřeba jednat rychle a že ani já, ani Občanská demokratická strana a nakonec ani nikdo z opozice nechtěl zdržovat ani o jednu minutu navíc. Dnes je samozřejmě také stále potřeba jednat rychle, ale je potřeba jednat i rozumně. Překotnost a improvizace, která možná byla v těch prvních dnech a týdnech pochopitelná, ta už musí skončit. Máme za sebou prakticky celý měsíc, kdy se náš život soustředil na jednu nejdůležitější věc - jak zpomalit šíření pandemie, jak ji zpomalit za každou cenu. A byl to správný cíl. Proto když vláda přicházela s restrikcemi, my jsme vládu podporovali. Proto když vláda uzavřela celou naši zemi, my jsme vládu podporovali. Proto jsme vyzývali lidi k disciplinovanosti, odpovědnosti, toleranci a vzájemné pomoci. I proto se lidé spojili. A dokonce jsme spolkli i některé nepříjemné věci, například to, že tyto naše původní návrhy vláda předkládala zbytečně pomalu, nepochopitelně osekané, a vždy jsme vládě naprostou většinu věcí podpořili. A dokonce jsme u toho poslouchali, že máme být zticha. A musí skončit. Vláda ale už teď nevystačí s PR o rouškách, které si lidi sami ušili. A ani pan premiér se nemůže tvářit, jako by šití roušek sám vymyslel. Abychom znovu nastartovali Českou republiku, abychom si poradili s následky této krize, tak toto už stačit nebude. A není možné dál pokračovat tak, že jeden den se mluví o pokračování přísných restrikcí, o zavírání hranic na roky, třeba dva, a za pár dní slyšíme, že je potřeba kdeco uvolňovat a naši zemi promořit. Není možné, aby se o tomto členové krizového štábu a vlády dohadovali veřejně a aby se takové závažné strategie a úvahy o tak závažných věcech lidé a Parlament dovídali z médií. Není možné, aby se lidé z médií dozvídali, co kdy znovu otevřeme, vždy podle toho, kdy a jak si chce předseda vlády udělat titulek v médiích. Není možné, aby předseda vlády lidem oznámil "jdeme otevírat", a šéf krizového štábu kontroval - "ani za nic". Není možné, aby hlavní expert krizového štábu a vlády oznámil "jdeme promořovat", a předseda vlády mu vzkázal - "ani za nic". Nelze navrhovat takovou pomoc živnostníkům, za kterou se musí vláda do 24 hodin omlouvat. Není možné, aby se vláda pokoušela protlačit v nouzovém režimu zákony, které s koronavirovou krizí vlastně vůbec nesouvisí. Na tomto místě musím vládě připomenout, že kdyby poslouchala opozici a kdyby se netvářila povýšeně, tak jsme tady v této Sněmovně na konci ledna měli řádnou debatu o nástupu pandemie a mohli jsme být na začátek krize lépe připraveni a mohli jsme být lépe vybaveni a nemuselo se tolik improvizovat. A nežádáme plán jenom jeden. A jak toho dosáhneme? Toto není plán. To je podle odborníků základní podmínka. Mají právo vědět, jak dlouho nebudou moci vykonávat svoji činnost. Mají právo vědět, s čím musejí počítat. Není to žádný požadavek, který by nebyl realizovatelný.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. S přednostním právem se hlásí pan předseda Jurečka a máme ještě přihlášku.
Do jasných, ohraničených termínů, do 14 dnů a podobně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme tady ještě návrh šesti doprovodných usnesení, s kterými bychom se měli rovněž vypořádat hlasováním.
Pan předseda pirátského klubu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, když dovolíte, budu načítat jednotlivá doprovodná usnesení, abychom věděli, o čem budeme hlasovat. Změna režimu A tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 100 % z uznatelných výdajů a nad 250 zaměstnanců činila míra podpory 80 % z uznatelných výdajů. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci. Žádosti o podporu v Programu podpory zaměstnanosti Antivirus podané přede dnem, kdy nabudou účinnosti jejich výše uvedené změny, se posuzují dle znění Programu podpory zaměstnanosti Antivirus ve znění přijatých změn.
Tak. Děkuji vám.
A zní následujícně: "Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu na extrémně obtížnou situaci řady osob zaměstnaných skrze pracovní agentury. Vyzývá vládu, aby připravila opatření na odvrácení hrozících sociálních a bezpečnostních dopadů, vysoké nezaměstnanosti stávajících agenturních pracovníků."
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 57, ze 102 přítomných 45 pro, 35 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. To bude první hlasování. Zahájil jsem hlasování číslo - aha, odhlásím vás, dobře, všechny. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Můžeme. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh upravující zejména rozšíření okruhu OSVČ, kterým vznikne nárok na kompenzační bonus.
Je to výborový návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.
Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Ferjenčíka a jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance.
Nebylo přijato. Hlasování číslo 30, 102 přítomných, 47 pro, 48 proti, návrh nebyl přijat.
Jedná se o změnu definice předmětu zákona.
Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko? Neodhlásil. Odhlásil. Tak se přihlaste znovu identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám. Další návrh.
Jedná se o rozšíření dopadu kompenzačního bonusu na právnické osoby a další osoby.
Hlasování číslo 34, 102 přítomných, pro 48, proti 48, ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 35, přítomných 102, pro 48, proti 48, návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Hlasování číslo 37, 102 přítomných, 48 pro, 44 proti, návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Hlasování číslo 38, přítomných 102, pro 46, proti 46, návrh nebyl přijat.
Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem H pana poslance Stanjury, změna výše kompenzačního bonusu.
Hlasování číslo 39, 102 přítomných, pro 48, proti 46, návrh nebyl přijat. Další návrh.
Je to v zájmu těchto zaměstnavatelů i jejich zdravotně hendikepovaných zaměstnanců. Touto problematikou se zabýváme dlouhodobě a jednáme s panem premiérem o dalších úpravách, které podpoří udržení pracovních míst našich zdravotně postižených spoluobčanů, což je pro ně zásadní nejen z ekonomického hlediska a nejen v době koronavirové pandemie. Dále také podpoříme i pozměňovací návrh, který by zajistil, že dohody uzavírané na základě programu zaměstnanosti se budou považovat za smlouvy, které nabývají účinnosti okamžitě bez potřeby vyčkávat na jejich zveřejnění v registru smluv.
Děkuji i za dodržení času a nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, který je přihlášen do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Poslanecký klub tento vládní návrh podpoří. Mělo by to trošičku rozvázat ruce teď v tuto chvíli velmi přetíženým pracovníkům úřadů práce tak, aby nebyli nuceni okamžitě zanášet smlouvy do registru smluv. Budu rád za podporu tohoto pozměňovacího návrhu a věřím, že projde i celý návrh zákona.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Paní zpravodajka?
Děkuji za slovo. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C paní poslankyně Kovářové, což je změna definice předmětu zákona. Jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, tak se pozměňovací návrh pod písmenem D již nebude hlasovat, ale to už jsem říkala.
S náhradní kartou číslo 25 hlasuje paní poslankyně Valachová. K tomuto bodu nám byl doručen sněmovní dokument 4676 a já prosím, aby předložený návrh uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, prosím, ujměte se slova.
Samozřejmě vím, že pro občany není tento stav vůbec jednoduchý.